Otázkou nebylo jestli, otázkou bylo kdy. Přesto jste, vy členové vládní koalice, i nadále tvrdili, že je toto řešení populistické, neúčinné a nemožné. Bylo jasné, že pomoc, pokud vůbec přijde, nedorazí pro mnoho lidí i firem včas. Spoléhali jste na zásah z Bruselu. Nevím, opravdu nevím, co vás vedlo k tomu, že jste tolik měsíců pouze váhali a analyzovali, svolávali porady odborníků, slibovali, že nikoho nenecháte padnout, a přitom jste neudělali nic nebo jen velmi málo. Museli jste přece vědět, že každý den je důležitý, že každý den, o který se řešení zpozdí, rozhoduje o bytí nebo nebytí firem, živnostníků a o tom, zda řada lidí upadne do insolvence nebo bude muset čelit exekucím. Donedávna podle vás populistické a drahé řešení je nyní žádoucí a proveditelné? Oni potřebují skutečnou pomoc. A jsem zvědav, jestli pan premiér Fiala bude mít tolik cti v sobě, že stejný prostor, který si uzurpuje každé tři měsíce pro sebe, aby promlouval k národu na celoplošných televizních kanálech, jestli takový prostor vyjedná i pro opozici.
Šestým bodem, o tom se málo hovoří, neslyším žádné vyjádření vlády, co teplárny. Vždyť se to týká milionů lidí. Já opravdu nechci být prvoplánově kritická, není to ani můj styl, ale v případě energetické krize je to zatím opravdu co krok vlády, to šlápnutí vedle.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vážení členové vlády, já se přiznám, že budu hovořit úplně jinak než ostatní. Tak já jsem si dovolil se na tu problematiku energie a současné krize podívat prizmatem teorie systému. Nicméně si myslím, že většina z vás je vysokoškolsky vzdělaná, že by tady neměl být zásadní problém. Obdobně jako ostatní společenské systémy je ekonomika také otevřeným systémem, které nemohou být odděleny od proudu vnější energie a hmoty, které nepřetržitě proměňují. Je tam určité spojení někde dál v té minulosti. Z důvodu této závislosti od proudu vnější energie lze ekonomiky řadit k disipativním strukturám. Na druhé straně díky efektivní schopnosti přeměny vnější energie, a to je teď důležité a zajímavé, vykazuje ekonomika jako disipativní struktura nemalou soudržnost neboli integrační schopnosti. Je tedy schopna homeostázy, čili udržení základních parametrů vnitřního a vnějšího prostředí dlouhodobě na konstantní úrovni. Ekonomika je tedy schopna spontánní samoregulace a samoorganizace díky příjmu zevní energie. Tady vidíte, jak je ta energie důležitá i pro stabilitu a fungování ekonomiky, jinak bez příjmu energie se poměrně rychle bude mít tendenci rozpadat. A dále vývoj ekonomiky se může obdobně jako evoluce života a prostředí vyznačovat poměrně dlouhými obdobími homeostáze, stabilního vývoje, přerušovanými velkými změnami, takzvanými punktuacemi čili obdobími náhlého zrychlení evoluce. Ta jsou nazývána krizová období, tato zrychlení. V silně nerovnovážných stavech ovšem určité fluktuace jsou místo potlačení zesíleny, což vidíme v dnešní době, kde se vlastně vynořilo mnoho fluktuací, které se nějakým způsobem sumují a mohou zachvátit celý systém a přinutit ho ke zcela novému chování. Za této situace se ekonomika začne chovat chaoticky, čili nebude docházet k žádným pravidelným cyklům. Vlivem malé nebo větší náhodné poruchy, v tomto případě bychom mohli říct, že to může být válečný konflikt na Ukrajině, se ekonomika může stát nestabilní a přeskočí do kvalitativně nového stavu. Živá společenství neustále zavádějí nové způsoby využívání zdrojů, objevují nové zdroje či nové způsoby reprodukce a rozvoje. Již pouhá souhra i malých nahodilých činitelů v době nestability je postačující k narušení souměrnosti. Blízká budoucnost ukáže, jestli se systém globální lidské společnosti a ekonomiky či některé jeho systémy nachází v nerovnovážném stavu, a tedy jestli směřujeme do fáze chaosu a nového uspořádání systému. Pozitivní je, pokud je tato skutečnost pravdou, tak by měla podnítit všechny aktivní a kompetentní prvky systému, a to včetně každého z nás, ke zvýšenému úsilí, jakým způsobem tento možný budoucí chaos řešit. Dále bychom se měli snažit racionálními opatřeními zamezit přechodu do chaosu, či případně zamezit katastrofickému scénáři a preferovat postupný a nebolestivý přechod do nového uspořádání, který bude reflektovat lépe realitu tak, aby byl systém uveden zpět do stavu oscilující rovnováhy, nicméně je třeba promýšlet a připravovat se i na méně optimistické scénáře.
Připomínám jenom, že ani v zákoně o cenách není specifikace tohoto pojmu. Za mě, dámy a pánové, neříkám, že to musí ministerstvo udělat hned teď, ale pokud bude znovu tento zákon otevírat, bylo by vhodné tuto situaci napravit, už z jednoho prostého důvodu. Budeme možná očekávat různé soudní spory státu s občany, firmami a podobně, a přece jenom nemusíme vynakládat tolik na soudní spory a případné náhrady škody. Takže zkusme termín specifikovat. Ministr Stanjura použil ve svém projevu u předchozího bodu, že slyšel - málo, pozdě a špatně. No fakt, slyšel správně. Lépe situace vystihnout nelze. Ještě poslední věc, nebudu tak dlouhá jako moji předřečníci. Tak jsem se podívala na bakalářskou práci jiného ministra z roku 2010 s názvem Politizace ruských energetických dodávek na příkladu zemního plynu. Vážení přátelé, dobré čtení. Dovolím si citovat odstavec ze závěru práce: Ačkoliv si Rusko velice dobře uvědomuje své postavení na trhu s energetickými surovinami a otevřeně deklaruje, že právě rozvoj energetického sektoru pomůže Ruské federaci navrátit lesk velmocenského postavení, analýza odhaluje, že samotné energetické dodávky nejsou skutečným politickým nástrojem Ruské federace.
Dalším z řádně přihlášených je pan poslanec Roman Kubiček.
Dámy a pánové, já se pokusím být velmi stručný. V globálu podporuji všechny tři pozměňovací návrhy svého kolegy pana poslance Havlíčka a dovolím si ještě obhájit jeden pozměňovací návrh, který jsem již avizoval na jednání hospodářského výboru, který se týká odpojování od energií neplatičů v určitém období. Dále neregulovaná část poplatků zahrnuje silovou elektřinu včetně provize dodavateli, daň z přidané hodnoty, která jde do státní pokladny, a spotřební daň, která jde celní správě. Takže dnes, když hovoříme o ceně silové energie či plynu, tak hovoříme pouze o té neregulované části poplatků, a ta regulovaná část poplatků vám vlastně bude dodána vaším distributorem na základě jednotlivých tarifů, které používáte. Tak o co se jedná? Já jsem velmi konzistentní, já jsem tady již v únoru upozorňoval na to, že se blíží energetická chudoba a že jednotlivé státy řeší takzvané odpojování u neplatičů různým způsobem. Týká se to těch neplatičů, kteří jsou v nějaké tísni, to znamená v ohrožení zdraví či života, například samoživitel, například důchodce, například zdravotně postižený občan, mladá rodina bez příjmů a s jedním dítětem. A jednotlivé státy v období listopad až březen nedovolí distributorům odpojení od elektrické energie či plynu či tepla z důvodu ochrany jejich zdraví a života. Ano, je to tak, že tento návrh neodpouští tu částku, aby bylo jasno, že tady někomu něco odpouštíme, nicméně v této době vzniká nějaká doba na řešení jednotlivých problémů. A bylo tady mnohokrát sděleno, že někteří lidé nežádají, nebo ani nevědí, že mohou žádat o určitý příspěvek na bydlení, energie a tak dále, a ten distributor v globálu v těch zemích upozorňuje i sociální správu a vstupuje do nějakého řešení, ale po tyto měsíce nechává tohoto účastníka připojeného. Já jsem schválně, aby to byla obecná norma, a dávám to do energetického zákona, nespecifikoval přímé účastníky tohoto systému, možná se bude jednat o stovky, možná o tisíce. Já jenom upozorňuji, že je to naprosto nezbytné, protože ty dopady zvýšení cen energií velmi rychle doběhnou celou tuto republiku, a byť dnes se jedná o jednotlivé případy, může se jednat o desítky, stovky, možná i tisíce. Proto vás velmi prosím, velmi prosím, je to obecná norma, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který jsem obhájil a nějakým způsobem si získal i jeho podporu, byť Ministerstvo průmyslu a obchodu to chce řešit jinou formou, ale ta jiná forma, nějaké vyhlášky, nařízení a tak dále, ta může zahrnovat ty specifikace, ty konkrétnosti, tomu já rozumím. Proto je to v této obecné rovině. Odůvodnění najdete v přiloženém textu, v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím a děkuji za to, že jste mě vyslechli.
Faktická žádná není, takže další z přihlášených je paní poslankyně Klára Dostálová.
Děkuji za slovo. Vyslechli jsme si mnoho argumentů, opravdu mnoho argumentů, proč to nejde, že je to technicky nemožné, neproveditelné, ale i argumenty typu, že to je jenom přání populistů a extremistů. To ale nestačilo nám, ale hlavně nestačilo to lidem. Ti vyrazili do ulic sdělit svůj názor. A i oni se ale bohužel dočkali pohrdání a častování slovy, že jde o proruské šváby. Je jedno, zda premiér hovořil o organizátorech, nebo jestli myslel někoho jiného. Pravdou je, že drtivá většina z těch lidí ani nevěděla, kdo demonstraci svolává. Šli protestovat kvůli neschopnosti vlády, šli protestovat z obav o jejich budoucnost. Lidé mají reálné problémy a místo pochopení se dočkali slov o prorusky smýšlejících lidech.
Jedná se zejména o navýšení tarifních mzdových složek, o navýšení sociálních stipendií a podobně a také je tam uveden požadavek na navýšení výdajů v oblasti vědy a výzkumu asi 862 milionů. Vysoké školy se proto musejí tentokrát spolehnout výhradně na pomoc Ministerstva financí. To jsou zjevné dopady. Co se týká těch méně zjevných dopadů, já bych se soustředil na dopady, které budou znamenat nárůst běžných nákladů na život každého jednotlivého studenta, tím myslím koleje a ubytování. Příkladem jsou právě zmíněné náklady na ubytování studenta nebo náklady na stravu. Co se týká brněnských univerzit, tak tam mám ty informace jaksi z domu, tak průběžně v rámci roku navyšovaly a stále navyšují kolejné. V Brně bydlí studenti za ceny od 3 do 6 tisíc korun za měsíc v závislosti na vybavení pokoje a počtu lůžek. Samozřejmě studenti mohou teoreticky požádat o sociální stipendium. Finančním potížím tak nečelí dneska už jen vybraná skupina nízkopříjmových rodin, které pobírají sociální dávky, ale problematika zdražování naprosto všech nezbytných komodit našeho života bude mít dopad na drtivou většinu českých domácností, a rodiny s dětmi tento dopad pociťují samozřejmě dramatičtěji. Možná by rodičům, zejména samoživitelkám a samoživitelům nebo rodičům s nízkými příjmy, pomohla vyšší podpora ze strany státu formou příspěvku na obědy. Na základě informací z Ministerstva školství vím, že v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 je podpora pro děti na obědy zajištěna pouze ve výši 60 milionů korun. O další podporu v řádu desítek milionů korun se starají neziskové organizace a nadační fondy, které bez ohledu na to, kdy přijdou peníze na obědy z Ministerstva školství, zajišťují pro skutečně potřebné děti teplé jídlo alespoň jednou denně. Tady je potřeba si uvědomit, že cash flow těchto peněz je takové, že dotace z Ministerstva školství přichází se zpožděním, takže v podstatě nezbývá, než aby první měsíce roku byly zálohovány ze soukromých zdrojů nejrůznějších organizací, jako je Women for women a podobně. V roce 2022 ta dotace přišla dokonce až v červnu, takže zase to muselo být kryté těmi donátory. Potom je také potřeba, abychom se bavili nejenom tady o té operativě, ale abychom se bavili taky o tom, jak řešit krizi ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a uvažovat o zvýšení energetické soběstačnosti formou zateplování plášťů budov, instalací střešních fotoelektrických panelů, instalací tepelných čerpadel a dalších technických věcí. V podstatě na závěr bych chtěl říct, že podporuji legitimní požadavky reprezentací vysokých škol na zvýšení stávajícího rozpočtu a že tyto dopady je potřeba řešit právě tím, že dojde k navýšení rozpočtu.
Tento mimořádný nárůst pocítily téměř všechny společenské vrstvy u nás, poslechněte si je. Bavte se s nimi o tom. Bohužel i díky nečinnosti současné vládní pětikoalice se však Česká republika zcela vymyká průměru zemí EU, protože míra nárůstu spotřebitelských cen je u nás na zcela jiné úrovni. To znamená, že dnes je naprosto zřejmé - bavili jsme se o tom dnes celý den při projednávání energetického zákona - že pětikoalice při řešení této situace zaspala a že pomoc, která se dostává našim lidem, je nedostatečná, dokonce pro celou řadu našich občanů se rovná zatím jedné velké nule, pořád jedné velké nule. V současnosti jediným štěstím českých domácností je nejnižší míra nezaměstnanosti ze všech zemí EU, kterou jsme si pořád ještě udrželi a díky které má většina našich občanů zaručený pravidelný měsíční příjem. Já doufám, že vám toto dochází, že program jako Antivirus, kompenzační bonus, ale celá řada dotačních programů z dílny MPO pod vedením Karla Havlíčka tomu právě zabránila. I o tom slyším na těch náměstích. I tam slyším slova díků od velké řady podnikatelů, kteří za tuto pomoc děkují. I samotná nálada spotřebitelů se výrazně zhoršuje. Důvěra spotřebitelů je na desetiletých minimech. Pak se nedivme, že tisíce zoufalých lidí zaplní Václavské náměstí, a pro mě obrovským zklamáním bylo, když premiér této země je označil za proruské fanatiky. Absolutní neakceschopnost této vlády se projevila v propadu důvěry občanů a firem ve schopnosti této vlády, a tak bych mohla pokračovat. Pojďte o nich mluvit, pojďte je podpořit. Přestaňte vysílat signály a nevymlouvejte se na peníze. Pojďte řešit sociální problémy občanů této země dřív, než bude pozdě.
Já vám také děkuji a nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.
Ano, situace, ve které se nacházíme, je krizí, a to krizí velmi vážnou, která má potenciál rozvrátit dlouhodobou sociální stabilitu naší společnosti, její soudržnost a sociální smír. V oblasti sociální politiky je působení pětikoaliční vlády stejně jako v ostatních oblastech evidentně nekompetentní, nedostatečné a velmi poškozující české občany, zejména ty nejohroženější a nezranitelnější. Začalo to už hned na počátku působení této vlády, když v rámci jejího návrhu rozpočtu na letošní rok došlo k několika výrazným škrtům právě v rezortu práce a sociálních věcí. SPD samozřejmě s touto vládní politickou nesouhlasí. Čili ihned po svém nástupu dala tato Fialova vláda svými rozpočtovými prioritami jasně najevo svůj asociální charakter a pohrdavý nezájem o osudy a životy sociálně slabších skupin obyvatelstva. Sebrala peníze těm nejslabším, těm, co se nemohou bránit. Stejně tak vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí dodnes nepředložily návrh na zvýšení neuvěřitelně nízkého příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené.
Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 39. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium. To je z mé strany vše. Opravdu vás, kolegyně a kolegové, prosím, abychom se už ztišili. V hlasování číslo 3 přihlášeno 149 přítomných, pro 146, proti žádný. Návrh pořadu byl schválen. Nevidím nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Já zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Návrh byl schválen. Tedy otevírám nyní bod Předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Důvod, proč to předkládáme, v této chvíli není vysoká cena nafty, ale konkurenční prostředí. To jsou největší konkurenti zejména pro malé dopravce. To je hlavní důvod, proč předkládáme tento návrh zákona. Ale protože nejsme schopni, ani jsme neuvažovali, že by takto zvýhodněná cena platila pouze pro dopravce, tak samozřejmě pozitivní efekt to bude mít pro všechny, kteří jezdí na naftu, ať už to jsou podnikatelé, kteří nejsou dopravci, ať už do jsou veřejné instituce, ať už to jsou občané, kteří vlastní motorové vozidlo, do kterého tankují naftu. Už jsem četl komentáře, že je to málo, to vždycky slyšíme, že je to málo, pozdě a špatně. To není malá částka! Uvědomme si, že o tuto částku budou nižší příjmy státního rozpočtu a tato částka, obrovská částka, 12 miliard, zůstane daňovým poplatníkům, ať už podnikajícím, ať už veřejným institucím, nebo občanům.
A chci zdůraznit i tento konkrétní pozitivní dopad. Víme, jak se vyvíjejí ceny pohonných hmot.
Opravdu ta situace je mimořádně závažná. Včera na Kladně za mnou přišla rodina s dvěma malými dětmi, pracující rodina. Teď jeden náš člen SPD na ně vyhlásil sbírku a pomáháme, SPD, sbírku, aby se lidi složili na pracující slušnou rodinu s dvěma malými dětmi. A to je komický, pane ministře Síkelo? To je přece úplně neuvěřitelný, jak se vaše vláda chová! Kam jste to dopracovali za půl roku, kam jste dohnali pracující slušné rodiny s dětmi! To nemluvím o seniorech, o zdravotně postižených spoluobčanech. A ti lidi tam úplně mají upracované ruce, pracují na průmyslových zónách. Je potřeba, aby vaše vláda co nejrychleji odešla, protože vy zničíte celou Českou republiku. Vážené dámy a pánové, vy jako vláda jste mohli stanovit horní hranice cen již minulou zimu poté, co začaly krachovat distributoři energií a lidem se začali zvedat ceny energií a zálohy na ně do šílených výšin. Tisíce domácností, důchodci, rodiny s dětmi a také mnohé firmy se dostali kvůli vládě Petra Fialy do pekelných potíží, se kterými jste jim nijak nepomohli. Teď, téměř po roce, přicházíte s polovičatým zdlouhavým řešením, a to ještě na nátlak opozice, jinak by to s vámi ani nehnulo. Neřešení je možná komplikovaný novotvar. Ale je stejně komplikovaný a nehezký jako to, co děláte, neřešíte, a ještě máte drzost se vychloubat, že jste s něčím přišli. A dokonce máte ještě drzost útočit na nás, kteří tady bojujeme za to, aby občané měli skutečně reálné zastropované ceny elektrické energie a naše firmy také. A s čím jste tedy přišli? A současně říkáte firmám, že na ně kašlete a že jim ceny nezastropujete? Máte hromadu výmluv, proč zastropovat ceny v reálné výši nejde. Lež se stala hlavní berlou vaší vlády. Plyn nám přece v podstatě nedodává Německo, zkuste na pár sekund nelhat i sami sobě. Vážené dámy a pánové, říkám to několikrát a nechápu, co na tom vláda nechápe. Vše, co vyrábíme a produkujeme, od brambor po ocel, je závislé na ceně plynu, ropy a elektřiny. Pokud energie budou drahé, bude drahé všechno. Tohle by pochopily i děti v mateřské školce. Kdyby tu vládl Sobotka z ČSSD a jeho parta, tak bych takové nesmysly z jejich úst i pochopil, ale vládne tu ODS s podporou několika stran na nebo pod hranicí volitelnosti. Slibovali jste lidem nízké daně a minimum státu. Okrádáte občany i firmy formou opravdu katastrofických cen energií, na nichž přímo parazitujete a pak firmy utěšujete, že jim možná někdy přidělíte nějakou almužnu. Tato energetická krize je opět podobná. Česká republika je ale bez ohledu na sankce ve výjimečné pozici. Máme přebytek elektrické energie. My můžeme bez větších problémů výpadek plynu do značné míry nahradit elektřinou, protože jí máme nadbytek. Dvě plynové elektrárny můžeme odpojit, aniž by to náš trh pocítil. Takže kde je problém? Kdy my, respektive Česká republika, kvůli této vládě jsme sluhové a kolonie Západu a musíme Německu dodávat naši energii. To je splněný sen Německa, ne náš. A tady bych rád znova řekl, že nedávejme rovnítko mezi slovo evropský a unijní. To není rovnítko. A Evropská unie je proti zájmům Evropy. Takže je to přesně naopak. Tím zájmem, který prosazuje SPD, je co nejužší spolupráce svobodných a suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu a to je rozdíl. To je ta vaše lež i lež těch s vámi spřažených novinářů, ne všichni jsou s vámi spřažení, jsou i slušní novináři, ale je to ta obrovská lež. A lidí už se to dotýká, jak vy lžete. Ti lidé tam byli proto, že jsou zoufalí a nemají peníze na zaplacení energií a na základní životní potřeby. A já vám řeknu jednu zásadní větu, za kterou si jako za SPD stojíme. Zajištění základní životních potřeb našich občanů nesmí být předmětem ideologie a aktivismu. A kvůli vaší neschopnosti a nekompetentnosti není pro letošní zimu pro Českou republiku jiná alternativa než nakoupit levný plyn u producenta, tedy v Rusku.
Zjednodušme tu podporu.
A nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Radim Fiala.
A to je pro nás nepředstavitelná záležitost. Je to patnáctinásobné zvýšení ceny. Já si myslím, že ne. To prostě není možné a tomu se samozřejmě musíme bránit. Je třeba konat okamžitě a konkrétně. Důležité je se ale bavit o celkových cenách elektřiny a plynu a o částce, kterou zákazník ve finále zaplatí, protože to je jediné, co vlastně nás všechny logicky zajímá. A tam už jsme na úplně jiných číslech. Některé zdroje uvádějí 40 haléřů. No dobře, tak dobrá. Ale to je Slovensko. Dobře, máme tady jiné země. My jsme největšími exportéry, největšími vývozci elektřiny v Evropě, ale přitom, a to je paradox, máme nejvyšší cenu elektřiny, kterou platíme. My jsme pro, aby ty podniky věděly, co je v budoucnosti čeká, aby dokázaly plánovat, aby si dokázaly spočítat, kolik budou platit za energie. Já jsem slyšel tu diskusi pana ministra v televizi, kdy pan ministr říká, že to není možné, že to pravidla Evropské unie nedovolují, zastropovat to i firmám. Ale tak vy říkáte, že máme předsednictví, ve kterém můžeme ledacos ovlivnit u Evropské unie, tak požádejte o výjimku, anebo prostě to musíme udělat jinak. Ale kritéria, která jste stanovili pro velké firmy, jsou podle mě diskriminační. Co se bude dít?
Že to je náročné, vím. Ale nikdy jsme neměli za poslední roky tak velkou výhodu, jako máme dneska právě v tom předsednictví. Už se mi samozřejmě ozývají výrobci a tak dál elektřiny a říkají: uber trošku, my víme, že musíme taky přispět, ale trošku to přeháníš, my taky potřebujeme ty zisky. Já kdybych byl na vašem místě a byl bych ředitelem elektrárny, no tak lobbuju úplně stejně, protože si chci ponechat svoje zisky, na tom není nic mimořádného. Proč jste nevyužili skvělých pracovníků v ČEPSu, kteří nám mimo jiné dávali v celé uhelné komisi velmi dobré scénáře útlumu uhlí a energetického vývoje?